Pro občany nic, nula. Pojďme dál. Ale to je marné, to je, jako když hrách hází na zeď. Okamžitě rezignuje. A týká se to i premiérů. Okamžitě rezignuje při náznaku sebemenšího skandálu a pokládá funkci premiéra. To znamená, to jsou všechno věci, které bych čekal, že se tam někdo poučí. Ale pojďme skutečně dál. Protože samozřejmě Fialova vláda hospodaří s nejhorším deficitem v historii České republiky a vede republiku k bankrotu. Je to problém na problém a premiéra Petra Fialu to evidentně vůbec nepálí. Mně na tom celém vadí to, jak tady Fialova vláda lže v tom, že vy řeknete, že nemáte peníze na důchody.
Jako velký problém projednávaného tisku vnímám změny právě v odchodu do předčasného důchodu. Nebudu tady opakovat všechny ty změny, jenom chci zdůraznit, že je to několik změn. Nemohu však souhlasit s tím, že souhrn těchto změn je tak negativní, že představuje téměř znemožnění odejít do předčasného důchodu pro velkou skupinu lidí. Opět se dostávám k tomu, že je nutné u této problematiky velmi citlivě vnímat sociální dopady. Zde vidím řadu problémů. Jeden z nich je snížení doby, kdy je možné odejít do předčasného důchodu, na tři roky. Toto omezení považuji opravdu za nespravedlivé a naprosto nedostatečně zohledňující individuální okolnosti a potřeby lidí v předdůchodovém věku. To by mělo být bráno v úvahu při rozhodování o změnách podmínek předčasného důchodu. Navrhovaná změna je z tohoto pohledu příliš přísná. Je třeba si uvědomit, že každý člověk může být postižen nečekanými událostmi, které ho přinutí opustit pracovní prostředí dříve, než by si přál. A nemůžeme zavírat oči před tím, že pro takové rozhodnutí mají tito lidé závažné důvody. Podle studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí ovlivňuje rozhodnutí o předčasném odchodu do starobního důchodu několik faktorů. Často se stává, že starší lidé už nezvládají plnit takový objem práce, jak si představuje zaměstnavatel, protože s věkem a s případnými zdravotními obtížemi výkonnost klesá, někdy jsou za to v práci i penalizováni. Z hlediska dnešního stavu při nízké nezaměstnanosti a přebytku volných pracovních míst se může zdát, že v tomto směru nemají starší lidé problémy. Ale praxe ukazuje něco jiného. Změny v předčasných důchodech kritizují také odbory. U nich dojde k většímu snížení starobního důchodu, popřípadě jim nárok na dřívější odchod do důchodu nevznikne vůbec. Úsporu v oblasti důchodového pojištění tak vyrovnají vyšší výdaje na dávky za cenu ústrků, nárůstu administrativy a pocitu nespravedlnosti na straně postižených pojištěnců, zejména těch, kteří po celý svůj aktivní život odváděli pojistné na sociální zabezpečení. Jsem přesvědčena, že ve správném důchodovém systému mají být zachovány přístupné podmínky pro možnost individuální volby člověka, zvlášť v případech náročných životních situací spojených s nemocí nebo s jiným hendikepem. Bohužel některé změny, které jsou v projednávaném tisku, mají tak negativní dopad, že budou v podstatě odchod do předčasného důchodu pro některé skupiny lidí znemožňovat. Jak už jsem říkala, jedná se zde o souběh penalizací. Už nyní se setkáváme s tím, že trvale až o tisíce korun nižší předčasný důchod než ten řádný mnohým seniorům způsobuje ekonomické problémy. A to se nyní ještě zhorší. V současné době trpí příjmovou chudobou i senioři, kteří odešli na důchod v řádném termínu, a také invalidní důchodci. Většinu výdajů dávají na nezbytné statky, jako jsou nájem, jídlo, energie a léky. A je třeba myslet na to, že na důchodový systém je plně odkázaných více než 85 % lidí starších 65 let. Takže když to shrnu, předložený souhrn změn v oblasti předčasných důchodů znamená velmi těžké a nespravedlivé zhoršení. Velká část lidí bude prakticky vyřazena z možností mít předčasný důchod. Většina z nich je odkázaná jen na starobní důchod a vysoká inflace, vysoké ceny potravin i služeb je výrazně ohrožují. Nemůžeme s předloženými změnami souhlasit, protože budou znamenat, že se postupně bude podíl důchodců v příjmové chudobě ještě zvyšovat. Tolik vše, děkuji za pozornost.
Bohužel se zatím ukazuje, že vládní koalice si ještě plně neuvědomuje, že toto historicky bezprecedentní selhání, které vstoupí do učebnic hospodářské politiky a veřejných financí, je zároveň bezprecedentním selháním vlády jako celku. A kdyby Ministerstvo financí z pokynu Zbyňka Stanjury účelově nezadrželo výplatu zálohových plateb na sociální služby a státním fondům, jsme po pěti měsících roku technicky na celoročním limitu, který je 295 miliard korun. K této situaci přitom dochází při rekordních inflačních příjmech státního rozpočtu, které jen za prvních pět měsíců přesáhly 59 miliard korun. Dochází k ní v situaci, kdy naše ekonomika nečelí žádným nepředvídatelným šokům, lockdownům ani krizím. A důvody tohoto šokujícího výsledku hospodaření jsou pro daňového poplatníka mimořádně bolestné. Pokračuje katastrofální čerpání evropských peněz. Společně s loňskými nevyčerpanými 54 miliardami jde již o astronomických 71 miliard korun, převážně z minulého programového období, o které na konci roku nenávratně můžeme přijít. A ta částka samozřejmě každým dnem nečinnosti rezortu financí významně narůstá. Logicky, protože plynulost čerpání je znemožněna současnou rozpočtovou křečí, do které Českou republiku ministr financí dostal. Obrovské problémy ve výběru daní. Hovoříme tedy nejméně o 30 miliardách korun, o které státní rozpočet přišel jen za prvních pět měsíců tohoto roku! Klesá inkaso daně z tabákových výrobků, klesá inkaso spotřební daně z lihu, odhaluje se amatérismus a naivita tvůrců daně z mimořádných zisků. A samozřejmě se naplno projevuje zrušení EET a nesmyslná filozofie ODS, že boj s daňovými úniky a podvody je šikanou podnikatelů. Připomenu jen ve stručnosti: Rozpočet nepočítá s 15 miliardami korun na mimořádnou valorizaci penzí, byť vláda nejpozději od podzimu minulého roku prokazatelně věděla, že k ní dojde. Státní fond má proto vydat vlastní dluhopisy, ty budou méně výhodné, než by si půjčoval stát. Turecké hospodaření! Přesunutí deficitu ze státního rozpočtu do SFDI. Rozpočet počítá... Toto je obzvlášť pikantní, a s kolegou Richardem Brabcem, stínovým ministrem životního prostředí, na to upozorňujeme rukou společnou a nerozdílnou už více než půl roku. Toto je podvod, co teď řeknu! Toto je klasický podvod. A ta drzost se nezastavila ani ve střednědobých rámcích. Toto je skandál! Toto si nedovolil žádný ministr financí v novodobé historii České republiky! Toto je naprostá, naprostá nehoráznost! A my jsme spokojení. Pan premiér je spokojený. Pohoda, pohoda, vánek. Takže sliby, že v druhé polovině roku dorazí významné příjmy od výrobců elektřiny, jsou naprosto nedůvěryhodnými výmluvami a nemají žádnou oporu v realitě. Mimořádné příjmy totiž v průběhu prvních pěti měsíců tohoto roku podle zprávy Ministerstva financí stát z velké části již získal. Je více než jasné, že i v případě avizovaného vázání výdajů v rozsahu 20 miliard, o kterém tedy vláda včera jednat měla a nakonec nejednala, jak jsme se dozvěděli od pana premiéra, je dodržení deficitu ve výši 295 miliard vyloučené. Já to chápu. Já chápu, že nechce tnout do živého a sahat na platy policistům, hasičům a dalším. Jenom nerozumím, jak to může říct ministr financí. Doslova řekl, to jsme si nedomluvili. A včera se o tom tedy nejednalo, protože se počká do léta. Na co čekají? Čekají na to, aby vymysleli nějakou pohádku, nějaký příběh, do kterého to zaobalí. Jak to vysvětlí veřejnosti, že lhali před volbami, lhali po volbách, neustále. Toto se nedá odkecat. Jediné, čeho tvrdohlavým odmítáním zreálnění státního rozpočtu vláda dosáhne, je komplikace řízení likvidity státu, dluhové služby a ohrožení tři desetiletí budované pověsti České republiky jako věrohodného partnera s transparentní fiskální politikou. Stínová vláda hnutí ANO měla v úterý výjezdní zasedání v Mladé Boleslavi. A tam jsme se samozřejmě dotkli i toho, jakým způsobem vnímají vládní kroky jednotlivé municipality.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 67. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, všechny vás nejprve odhlásím a poprosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Toma Philippa a poslance Petra Vránu. Nyní bychom přistoupili k hlasování. Návrh byl přijat. Mám zde dvě sdělení. Dále zde mám jedno sdělení. Mám zde tedy ještě další omluvu od pana poslance Hájka od 18 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Jiří Hájek ruší svoji omluvu, nebo platí? Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 67. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.
Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane vicepremiére, vládo, kolegyně, kolegové, přeju vám krásné čtvrteční poledne.
No a samozřejmě zvyšovat daň z hazardu nekompromisně. Vždycky jsme bojovali proti hazardu a dokázali jsme to, že Česká republika přestala být kasinem v srdci Evropy díky našemu novému zákonu o hazardu a o dani z hazardu. Požadujeme důslednou revizi daňových výjimek, která kromě pozitivních fiskálních dopadů přinese snížení administrativní náročnosti celému daňovému systému. Nebo teď připomenu, že by to mohlo být nižší zdanění investičních fondů, daňové osvobození pro dary politickým stranám a hnutím. Byl to tady velký boj. Velký boj. ODS, TOP 09, bojovaly, přes rok to trvalo. Proč mají mít pojišťovny daňově uznatelné rezervy bez omezení, bez stropu? To nemá žádná firma. Tak jsme toto vybojovali. Nebojte se jich. Já vím, že je to těžké, ale je potřeba do toho jít. Veřejný sektor nestojí mimo ekonomiku, veřejný sektor je její nedílnou součástí. Veřejné rozpočty ovlivňují ekonomiku a jsou jí ovlivňovány. První linie obrany proti recesi je investiční aktivita státu. Zájem vlády by se měl přesunout od problematiky deficitu k problematice hospodářského růstu, tedy od účetního přístupu k ekonomickému přístupu. Je nutné motivovat samosprávy, aby investovaly část ze 400 miliard korun, které mají na svých účtech. Protože peníze, které samosprávy investují, se vrátí státu na růstu HDP a daňových příjmů. Vážené dámy, vážení pánové, prosím, zvažte přizpůsobení hospodářské politiky skutečnému postavení České republiky, která je stále osmou nejméně zadluženou zemí Evropské unie. Vyzývám vás, zreálněte rozpočet na letošní rok, vraťte se k poctivému výkaznictví, odmítněte triky a podvody, které se na nejdůležitějším z rezortů staly za poslední rok a půl normou. Začněte komunikovat se sociálními partnery, oborovými svazy a asociacemi, naslouchejte municipalitám. Pak můžete přijít do Poslanecké sněmovny a požadovat, aby vaše reformní úsilí bylo bráno vážně. V tuto chvíli u vás tuto legitimitu s ohledem na všechno právě řečené naprosto postrádám.
Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Ačkoliv, a to je důležité říct, ještě v lednu roku 2023 pan ministr Marian Jurečka tvrdil, že se na této valorizaci nic měnit nebude. K tomu ještě podotýkám to, a to je ten druhý extrém, kdy pan ministr financí Zbyněk Stanjura na podzim do rozpočtu dal na valorizaci čistou nulu, ačkoliv bezpečně věděl, že nula je vyloučena. Proč se to nedalo do vašeho volebního programu? Proč jste to neměli v programovém prohlášení, že chcete valorizaci změnit? Nebo jste hráli hru s voliči, že se nic měnit nebude, a nakonec se to udělá? No já vám odpovím. Jinými slovy, řešíte už pouze důsledky své činnosti, spíše bych možná řekl nečinnosti. Mimo jiné tuto vládu dobíhá prakticky vše, co naslibovala. Prásk, prakticky všechny se zvedly. Vzpomínáte si na živnostníky, na to, co se jim naslibovalo a co všechno se jim zvyšuje? Proč je u nás třetí nejvyšší inflace v celé Evropské unii, a to už několik měsíců, nemůže být pro nikoho překvapením, pokud se díval v neděli na pořad Partie, kde pan premiér Fiala sdělil svůj pohled na to, proč je tady takováhle vysoká inflace. Mimo jiné to, že inflace je dána rozhazovačnou politikou minulé vlády a pádem Bohemia Energy. Prosím pěkně, tu Bohemia Energy už vůbec radši nebudu komentovat, protože paradoxně je to opačně. Ono je vždycky dobré, když se někdo obhajuje, ale ještě lepší je, když to udělá někdo, kdo je v tomto smyslu zcela nezávislý.
Jako další s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Pastuchová, připraví se pan poslanec Aleš Juchelka.
Já to zopakuji znova. Pane ministře, vy jste řekl, že předkládáte důchodovou reformu. To nemyslíte vážně. Tohle není důchodová reforma! Vy jenom umíte na sítích říkat lidem, jak jste těmto důchodcům za vaší vlády...
Děkuji. Pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se pan ministr Marian Jurečka.
Já děkuji moc, pane předsedající. Tak například zvýšila základní výměru důchodů z 9 na 10 % nebo taktéž odsouhlasila, že všichni senioři nad 85 let budou mít tisícovku navíc. Vy jste byli několikrát ve vládě, určitě třeba od roku 2000, a mohli jste také předložit důchodovou reformu. Už se o tom bavíme skutečně posledních 23 let, určitě od roku 2000, a nic takového se nestalo. A to, že ta minulá vláda nic neudělala, tak to vy si protiřečíte, pane ministře. Takže ještě jednou. Já tady budu citovat to, co jste řekl na tiskové konferenci, kde jste měl vedle sebe Danuši Nerudovou. Cituji: "Danuše Nerudová je také ta, která tady v posledních letech vedla tu poslední odbornou komisi pro změnu důchodů." To bylo v té vládě Andreje Babiše. "A my jsme neudělali to, že bychom všechno stavěli na zelené louce. A to je vaše citace, to jsou vaše slova, která jste řekl na té tříhodinové tiskové konferenci. Takže neříkejte, že nikdo nic neodpracoval. Každá vláda měla nějakou zásluhu na tom, že to posunula někam dál. Ale v tuto chvíli my opravdu neřešíme během dnešního dne důchodovou reformu jako takovou, ale pouze změnu parametrů pro současné starobní důchodce a pro ty, kteří půjdou do důchodu za pár let.
Děkuji i za dodržení času.
Děkuji moc. Vážený pane ministře, vy moc dobře víte, že ten průběžný systém, do kterého vplují finanční prostředky od všech těch, kteří platí důchodové pojištění, a na druhé straně vyplují jako solidarita pro všechny ty, kteří pobírají důchody, tak je plus minus vyrovnaný. To, pokud vy tady mluvíte o těch 80 miliardách, tak to je pouze důsledek neřešení inflace, které se musely vyplatit u dvou mimořádných valorizací. To je celé. A promiňte, nechci být falešně tady odpovědný, protože já nesnáším faleš, falešnou skromnost, falešnou odpovědnost, prostě to, že to tady srdíčkově celé vybalím.
Faktická poznámka pana ministra.
Příjmy z výběru důchodového pojištění jsou součástí příjmů státního rozpočtu a výdaje na důchody jsou součástí státního rozpočtu. Ale on není mimořádný. To je výdaj, který je už jednou provždy mandatorním výdajem do konce života všech těch starobních důchodců, kterým byl tento důchod přiznán a takto zvýšen. Na tom už nezměníme nikdo z nás ani korunu. To znamená, ten deficitní systém, který jsme v predikcích odhadovali, že začne do deficitu se propadat výrazně po roce 2030, tak se nám začal výrazně propadat už teď. To znamená, je to opravdu ryze průběžný systém. Ale musíme si uvědomit, že kdybychom mluvili čistě o tom průběžném, o tom, co ta následující generace vyprodukuje, tak by to muselo být takto.
Česká správa sociálního zabezpečení, která přímo podléhá ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL, nestíhá vyřizovat žádosti občanů o důchody. Desítky tisíc občanů, konkrétně to ještě nedávno bylo 25 500 osob, v posledních měsících neobdržely rozhodnutí o přiznání důchodu a jeho výplatu v zákonné lhůtě 90 dnů. Není výjimkou, že občané čekají na důchod i déle než půl roku, aniž by jim Česká správa sociálního zabezpečení podala jakoukoliv informaci o stavu jejich žádosti nebo se jim omluvila. Ministr Jurečka se vymlouvá na přetíženost a vysoký počet žádostí o důchod. Jde ale prostě o naprosté manažerské selhání Fialovy vlády a výsměch občanům. Musím říci, že ministr Jurečka tento kritický stav prostě uspokojivě neřeší. Obdobně neuspokojivě z hlediska dodržování lhůt pro výplatu sociální podpory a pomoci fungují i úřady práce, opět řízené ministrem Jurečkou, jehož manažerská neschopnost by měla být jasným důvodem k jeho odvolání z pozice ministra práce a sociálních věcí a člena vlády. Takže proč to tady říkám? Například přes 40 miliard na zbraně na Ukrajinu. No, tak vy jste si vybrali, Fialova vláda si vybrala, prostě cizinu a cizince, a teď samozřejmě sdíráte Čechy na dřeň. Tak tady přesně vidíme ten rozdíl. Ten zákon teprve bude přijat, nebo snažíte se ho prosadit. Je nás málo, ale bojujeme. Bojujeme samozřejmě za všechny slušné občany. Samozřejmě tyto návrhy jako komplex povedou ke zdražení absolutní většiny typu zboží a služeb, což posílí růst inflace. To je tedy už velká citelná částka. Jo, to je velká citelná částka. Dále Fialova vláda zvyšuje všem občanům daně na vodu, teplo, léky, dopravu, kadeřnické služby, pivo a mnoho dalšího. Takže ještě zdražíte všem lidem plošně bydlení, neboli zhoršíte dostupnost bydlení. To musím jasně dodat a je potřeba si toto zapamatovat.
Tím, že se volalo po mezigeneračním solidaritě, tak tu tato vláda vyžadovala jen po důchodcích. Petr Fiala a někteří jeho ministři se proslavili vysíláním signálu místo řešení. Ten stejný rok stoupla inflace trojnásobně a sebevražedná nálada seniorů dvojnásobně. Jak vidíte, dámy a pánové, vláda Petra Fialy skutečně má tu moc svými signály stimulovat jak inflační spirálu, tak lidské zoufalství. Vše začalo pomalu díky mimořádným valorizacím a vyvrcholilo na začátku tohoto roku, kdy bylo jasné, jak dopadne červnová mimořádná valorizace. My jsme na to podali ústavní stížnost, podali jsme ji ve třech částech. Ta změna byla dle našeho názoru uprostřed nějakého legitimního očekávání všech těch, kteří si už mohli vypočítat, co je v červnu čeká.